To jsou zločinci, že prodávají cigarety? Těm jsme chtěli pomoct. Bavili jsme se o měsíčním odkladu toho, aby stát nemusel vracet tak vysokou spotřební daň z tabákových výrobků.
A pak jsou to už věci, které se týkají spíše formulací.
Děkuji. Byl to takový rébus, ale podařilo se ho vyřešit. Ono z úvodního slova pana ministra to skoro vypadalo, jako kdyby tady pomáhal stát, jako kdyby na sebe bral to břímě a odpovědnost za své rozhodnutí, ale ono to tak není. Tak to prostě je. To tedy opravdu ne. To je něco, co vládní koalice zamítla, a vymýšlí tady to, že ten problém, který máme, budeme jednak protahovat v době a jednak rozšiřovat do celé ekonomiky. Už jsme tady debatovali o tom, jak se budou snižovat úroky, nebo stropovat úroky, jak se bude prodlužovat splácení, jak se bude apelovat na banky. Musí samozřejmě přispívat do fondů, musí také platit služby. Proč to děláme takhle šíleně složitě? Proč to rozšiřujeme do celé společnosti? Všichni tito lidé budou muset být placeni. A my z té krize tímto přístupem děláme krizi ještě větší a delší. A proč také nedává smysl? Protože ty provozovny, které jsou zavřené, a tím pádem si nevydělají třeba na ten nájem, jsou vybírány velice nahodilým způsobem. Tam to prostě vysvětlené není. Přestože to má tak zásadní vliv. Zůstávají zavřená zlatnictví, zůstávají zavřená hodinářství, zůstávají zavřená knihkupectví. Ale tím, že některé otevřete, některé zavřete, prodlužujete ten problém. Proč to děláte tak složitě? To, co je složité, bude se složitě administrovat, bude to drahé, bude se to protahovat. Prosím, zjednodušme to maximálně. A když už se tady připravuje zákon, tak ať je maximálně přehledný a rozumný.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přestávka na jednání poslaneckého klubu Pirátů právě skončila. Nikoho nevidím přihlášeného do rozpravy ani z místa, ani elektronicky. Děkuji. Pak jsem se několik vteřin dotazoval, jestli je někdo přihlášen do obecné rozpravy, nikdo nebyl. Proto jsem ji ukončil, pan ministr ji znovu otevřel. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Čili můj návrh je vrátit to do druhého čtení.
Pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, nikoho nevidím, končím rozpravu. O tomto návrhu nechám hlasovat. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Paní poslankyně se hlásí.
Ano, je to hektické. Já jsem tam načetla nový pozměňovací návrh, který je stejný jako ten, který tam je pod 4875, ale nyní má číslo 4881, s jedinou výjimkou, nicméně ta je podstatná, a to totiž ta, že se navrhuje zkrátit ochranná doba.
Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu a otevírám podrobnou rozpravu.
Já bych byl rád, aby se vyjasnilo, jestli všechny návrhy, které nám byly předloženy - a myslím, že je lepší, aby se to řeklo od pultu předsedajícího - platí. Tím pádem je tam jenom navíc návrh paní poslankyně Válkové a můžeme to projednávat, anebo jestli se teď všichni budeme přihlašovat, protože se z toho zblázníme.
Z nahraných a přihlášených návrhů zde tedy eviduji návrhy paní poslankyně Šafránkové, paní poslankyně Kovářové, paní poslankyně Kořanové, pana poslance Munzara, který si osvojil návrh pana poslance Kupky. Takže jsou tam všechny zahrnuty. Následně je tam další návrh paní poslankyně Kovářové - jsou tam dva. Takže v tuto chvíli tyto všechny já eviduji jako zpravodaj a budu navrhovat v proceduře, aby bylo o nich postupně v nějaké logice hlasováno.
V tuto chvíli se ptám, jestli má někdo ještě v podrobné rozpravě zájem vystoupit. Pokud ne, končím podrobnou rozpravu. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Do rozpravy nevidím nikoho přihlášeného ani z místa, ani elektronicky.
Takže se vypořádáme nejprve s tímto.
A jenom bych vám ho krátce přiblížila. Takže kolegové, přihlásím se k těmto pozměňovacím návrhům v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane ministře, dobrý den. Já bych vás chtěl seznámit se stanoviskem klubu ODS a postupně s osmi pozměňovacími návrhy. Takže nejdříve k tomu našemu stanovisku. My rozumíme snaze pomoci lidem, kteří se dostanou do problémů s placením nájemného. Rozumíme tomu, že je spousta provozoven zavřených, podnikatelé nemají tržby, nemají příjmy. Anebo například určitým vyváženým přístupem a spravedlivým rozložením mezi nájemce, pronajímatele a stát. Ale k tomu návrhu, který předkládá vláda, tak jak je koncipován, máme značné výhrady, protože nelze úplně souhlasit s principem jednostranného převádění rizika platební neschopnosti z nájemců na pronajímatele. Nejsem si jistý, že zejména ti menší pronajímatelé mají dostatečné rezervy, aby stoprocentně nesli finanční zátěž bez adekvátního příjmu. Navíc, pokud by z toho nezrealizovaného příjmu měli odvádět daně, například i panem ministrem zmíněné DPH. K tomu je potřeba zdůraznit, že každý pronajímatel zná situaci svého nájemce a rozumný pronajímatel se s nájemcem dohodne i bez zásahu státu. A tato domluva mezi dvěma smluvními partnery funguje i bez zásahu státu. Tím, jak je ten návrh formulován, tak stát vstupuje do soukromoprávních vztahů a vstupuje do výkonu vlastnických práv. A my dneska stojíme před kardinální a klíčovou otázkou tohoto návrhu: jak by tento zákon uspěl v testu ústavnosti? Protože se sice jedná o omezení práva ve veřejném zájmu, ale není splněna tímto návrhem další ústavní podmínka, a to je náhrada za toto omezení. I já jsem na začátku tomu pocitu z těch nekonečných tiskovek podlehl. Ale ukazuje se, a já jsem se na to výslovně ptal zástupců ministerstva při jednání hospodářského výboru a bylo mi to z jejich strany potvrzeno, že tomu tak není.
Kdo je proti? Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Nyní tedy otevřu tento bod. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Děkuji. Policie České republiky a obecní policie v rámci své činnosti odhaluje porušování nařízených opatření, a je proto žádoucí, aby mohla tato porušení na místě projednat. A dovolte mi poděkovat výboru pro bezpečnost za projednání a podporu.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro bezpečnost se tímto materiálem zabýval toto pondělí. Krajské hygienické stanice jsou už dnes dostatečně vytíženy a toto je zbytečně administrativně zatěžuje, stejně tak jako to zatěžuje příslušníky Policie České republiky a strážníky obecních a městských policií. Nikdo nemusí mít obavu. Já věřím tomu, že naši policisté i strážníci jsou dostateční profesionálové a dokážou posoudit společenskou škodlivost daného jednání.
Hlasování číslo 111, přihlášeno 99 poslanců, pro 83, proti žádný. S přednostním právem požádám o vystoupení pana poslance Miroslava Kalouska. Pardon. Marek Benda.
Tak já pořád pevně doufám, že tohle nemyslíte vážně. My apelujeme na veřejnost, aby dodržovala hygienické předpisy, nosila roušky, cokoli, aby pokud možno platila bezhotovostně. I když budou mít u sebe platební terminál, tak kdo má na kartě prostě příslušný limit dvou, pěti, deseti tisíc? Já si vybavuji ty mediální případy, kdy policisté tedy napomínali nudisty u rybníka, že nemají roušky.
To znamená, že článek I. Změna zákona o České národní bance. Účinnost tohoto zákona. Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Odůvodnění k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Tím bude České národní bance umožněno obchodovat na finančním trhu též například s pojišťovnami, penzijními společnostmi či dalšími institucionálními investory. Zákaz měnového financování, tedy zákaz poskytnutí úvěru státu či nákup emitovaných státních dluhových nástrojů přímo od státu, se nijak nemodifikuje. Tento komplexní pozměňovací návrh jsme si osvojili a podáváme ho jménem poslanců Romana Kubíčka, Zbyňka Stanjury, Mikuláše Ferjenčíka a Věry Adámkové. V podrobné rozpravě se k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím.
Se stanoviskem klubu pan poslanec Skopeček.
Chci říct, že jde o poměrně zásadní novelu zákona o České národní bance a že jde o poměrně zásadní rozšíření nástrojů měnové politiky. A to teď vůbec nemyslím osobně vůči panu guvernérovi.
Samozřejmě vůbec netušíme, nikdo z nás, jak se to bude v následujících měsících vyvíjet. Chci poděkovat Ministerstvu financí za to, že nám zpracovalo pozměňovací návrh s náležitou odbornou péčí. Je to prosím komplexní pozměňovací návrh. Ale prosím pěkně, já jsem přesvědčen, že to nejsou správná přirovnání. Pokud nemá ministerstvo financí a chce fiskálními impulsy intervenovat do ekonomiky v rámci eurozóny, tak jí nic jiného než Evropská centrální banka nezbývá. Přiznám se, že mně se to nelíbí, ale kdo jsem já, abych do toho mluvil. Případné ztráty v bilanci centrální banky bývají někdy zlehčovány. Takže pro ty z nás, které to zajímá, je to riziko docela neúnosné. A tak když to nechtějí dělat, tak proč to chtějí mít v tom zákoně? Takže já nechci, aby to v tom zákoně bylo.
Vážený pane předsedo, vážené paní ministryně, vážená Poslanecká sněmovno, děkuji za možnost promluvit k tomuto tisku. V tomto smyslu ta novela nepřináší vlastně nic nového ani překvapivého na rozdíl od jiných nouzových legislativních úprav. Několik poznámek k tomu věcnému. V té době měla ČNB mnohem užší působnost, měla v podstatě pouze za úkol starat se o cenovou stabilitu, čili provádět měnovou politiku a provádět bankovní dohled.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, poměrně komplikovaný název tohoto zákona se pokusím jednoduše vysvětlit. Set miliard, abych byl přesný. Tak jak už jsem řekl, na této částce se budou muset všichni participanti ekonomiky podílet a bez toho, že bychom do toho zapojili banky a podpořili financování subjektů, bychom se z té krize nedostali. To znamená, abychom udrželi likviditu, abychom udrželi hotovost mezi podniky, aby se nestahovaly úvěry, a naopak abychom iniciovali nové úvěry ať už pro menší a střední firmy, nebo pro velké firmy, bude třeba vytvořit celou řadu záručních mechanismů. Jedna část záručních mechanismů probíhá už v rámci Českomoravské záruční a rozvojové banky. To jsou záruční mechanismy pro malé firmy, střední firmy a pro živnostníky. Tam počítáme, že se bude navyšovat opět tato alokace. A věříme tomu, že se bude profinancovávat tak, jak budou podniky žádat, a ty firmy, které mají šanci získat, to znamená, které mají aspoň pozitivní vlastní kapitál nebo jakýkoliv elementární majetek a neměly zásadní ztráty v letech minulých, budou postupně uspokojovány. Druhá věc je ta, že musíme začít vytvářet i mechanismy pro firmy velké, nad 250 zaměstnanců. To je vlastně cíl tohoto nejenom zákona, ale vlastně to je ambice naší vlády, jakým způsobem rozhýbat financování středních a větších společností. Říkám záměrně i středních, protože jsou firmy nad 250 zaměstnanců a u výrobních společností to je firma střední velikosti. Fakticky to znamená to, že ze společnosti EGAP jakožto vysloveně pojišťovací exportní instituce vytváříme záruční instituci nikoliv pouze pro exportní firmy, ale pro firmy vývozní, výrobní, obchodní. Ale aby to mohl zaručovat právě subjektům, které nejsou ryze exportního charakteru, musí dojít ke změně tohoto zákona. To je to nejpodstatnější. Děkuji všem za průběžnou diskusi i v rámci výboru. Myslím, že to byla diskuse věcná a byla podpořena aktivita tohoto charakteru.
Hospodářský výbor za prvé navrhuje, aby se konala k tomuto tisku obecná rozprava o návrhu zákona. Za druhé navrhuje, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona. Za třetí navrhuje, aby Poslanecká sněmovna své jednání ukončila nejpozději do 24 hodin dnešního dne. A za čtvrté hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s tímto tiskem vyslovila souhlas.
Já vám děkuji. Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Tím pádem končím obecnou rozpravu. Otevírám podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se nikdo nepřihlásil, takže já se ještě rozhlédnu... Končím podrobnou rozpravu tohoto bodu a končím druhé čtení tohoto návrhu. Zařadím tento návrh na konec toho bloku, který jsme měli, a otevřu třetí čtení postupně tak, jak jsme...
Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, dohoda je jasná. Paní ministryně Dostálová je připravená.
Dobře. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím zpravodajku, paní poslankyni Moniku Obornou, aby nás seznámila s procedurou hlasování.
Takže vzhledem k tomu, že k tomuto tisku nebyly podány žádné pozměňovací návrhy, tak vás prosím, pane místopředsedo, abyste nechal hlasovat o zákonu jako celku.
Ve výjimečném stavu nejednáme každý den. Takže paní poslankyně, prosím.
Nejprve se hlasováním rozhodne o námitce pana poslance Ferjenčíka. Kdo je proti? budeme opakovat hlasování o tom, zda se koná k tomuto bodu obecná rozprava. Kdo je proti?
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Návrh byl přijat. do obecné rozpravy je v tuto chvíli jako první přihlášen pan poslanec Feri, ale... Pane poslanče, máte slovo.
A tak by to po našem soudu nemělo být. Jestli by měl někdo tahat, tak by měl tahat i stát. Že tvářit se, že stát tady nějakým způsobem rozhodne a stojí moudře na nebesích a rozhoduje o těch soukromoprávních vztazích, je sice pěkné, ale to veškeré břemeno odnese pronajímatel. Podle nás je tento návrh šitý také na koleni, protože vytváří problémy, které možná nebyly úplně zamýšlené. Jeden konkrétní z mnoha. V případě, řekněme, českého kapitálu by to bylo řešeno dalšími právními předpisy, další legislativou, kterou jsme schválili, odkladem těch splátek. Ale tady u toho návrhu se obávám, že nastane ten ústavní přezkum dříve, než si myslíme. To jsou desítky tisíc, stovky tisíc případů, které mohou nastat. Tak místo toho to hodí na pronajímatele, a tím bezpečně zablokuje jakoukoliv možnou dohodu mezi pronajímatelem a nájemcem. Netvařme se, že se lidé nedokážou dohodnout. Často je mnoho případů, kdy se třeba snížilo nájemné a tak podobně, kdy dokonce ten pronajímatel odpustil to nájemné. Dámy a pánové, náš poslanecký klub tento návrh nepodpoří. Tento je od stolu. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dále navrhujeme, aby všichni pronajímatelé těchto nemovitostí, kteří jsou zároveň plátci DPH, byli oprávněni vyloučit zdanitelné plnění z neuhrazeného nájemného ze své daňové povinnosti k dani z přidané hodnoty za časové období, ve kterém jim ani nájemce tuto daň nehradí.
Ten případ, co se stal v Ostravě, mě velmi mrzí. Já jsem to řešila už tady během, jak jsem tady seděla, tak s paní generální ředitelkou jsme si psaly. Teď nařídila kontrolu, kde došlo k selhání, protože všichni byli informováni. Pronajímatel platí, nájemce si nárokuje odpočet. Velice často byly v praxi případy, to mám z Finanční správy, že třeba se i započítává na ten nájem. Já to téma mám na stole, říkám, a 25 let se s tím setkávám, že pořád to někdo navrhuje, někdo to vrací do hry. A ten případ, skutečně, říkám, mrzí mě, paní generální ředitelka se omluvila, nesmí se to opakovat a vyšetřuje se, jak se to mohlo stát, aby se to právě neopakovalo.
Zeptám se na případná závěrečná slova pana ministra, pana zpravodaje. Není zájem. Otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásila paní poslankyně Kořanová. Dal jsem si pozor na krátké a. Prosím, máte slovo. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Já bych se chtěla přihlásil k pozměňovacímu návrhu svému a pana kolegy Farského.
Děkuji.
Já dokončím tu myšlenku z obecné rozpravy a na to navazuje i jeden z pozměňovacích návrhů.
Důvodem pro tento návrh jsou požadavky ze strany poskytovatelů, společenství vlastníků jednotek, bytových družstev a jejich dodavatelů, kteří se obávají, že v důsledku výpadku pracovních sil nebudou schopni včas dodat potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování služeb, a toto je velmi sankcionováno právě v zákoně o službách, a dokonce samozřejmě i judikatura Nejvyššího soudu, ze které vyplývá, že mezi skutečnosti, které jsou sankcionovány, patří i to, že vypořádání záloh na služby není doručeno včas. Z tohoto důvodu samozřejmě jde o prodloužení té lhůty. Děkuji za pozornost a dovoluji si požádat o podporu tak, abychom ty nejzranitelnější skupiny obyvatel dokázali tímto ochránit.
Já vám děkuji.
Na výboru bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů.
A nyní tedy rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu v souladu s usnesením příslušného výboru. Tak prosím vás, já... ještě chybí pořád sedm hlasujících, už to vypadá nadějně...